A byl bych rád, kdyby kolegové, kteří toto často používají, aby si to uvědomili. Prostě dobrý úředník je dobrý úředník a nelze mu podsouvat cokoliv.
Dovolte mi mezi body přečíst několik omluv. Budeme pokračovat. Otevírám bod Poprosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů, paní poslankyně Alena Gajdůšková.
Statistika říká, že v České republice je 180 tis. rodičů samoživitelů a třetina z nich je na hranici chudoby. Každá šestá samoživitelka trpí těžkou chudobou, materiální deprivací. A výzkum klubu samoživitelek říká, že každá čtvrtá matka si nemůže dovolit pravidelně kupovat ovoce a zeleninu. A mohli bychom pokračovat. Ještě je potřeba dodat, že průměrný dluh na výživném činí 90 tis. korun a 36 měsíců, tedy tři roky, trvá jeho vymáhání. Kolegyně a kolegové, na nás je nenechat trpět děti a zajistit vymahatelnost jejich práva, protože to je právo dítěte.
Poprosím paní zpravodajku ústavně právního výboru paní poslankyni Kateřinu Valachovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru a o případných pozměňovacích návrzích a jejich odůvodnění.
Pozměňovací návrhy nebyly přijaty.
Otevírám obecnou rozpravu, do které není nikdo přihlášen. Hlásí se prosím někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, takže obecnou rozpravu končím. Otevírám tedy podrobnou rozpravu. Kdo se prosím hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo, takže končím i podrobnou rozpravu. A protože nezazněl žádný návrh, který bychom se měli zabývat, tak končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu senátorovi i paní zpravodajce. Zahajuji projednávání Předložený návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Martin Kolovratník.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Já velmi stručně pro vás jen zrekapituluji, pro ty z vás, které to zajímá, dění nebo vývoj, tak jak jsme připravovali tu novelu do této chvíle. Vznikla pracovní skupina poslanců, tedy zástupců těch devíti klubů, plus Ministerstva dopravy, která postupně trpělivě připravovala jednotlivé pozměňovací návrhy. Chci kolegům moc poděkovat za tu důvěru, kterou mi dali, protože v tak složité politické situaci, jaká panuje v těchto týdnech, měsících, držet dohodu všech devíti klubů, tedy celé Poslanecké sněmovny, je unikátní a jedinečné. Abych to úvodní slovo zkrátil. Jestli obstojí při případném testu ústavnosti u Ústavního soudu. A zatím to vypadá snad nadějně, protože kolegové dali souhlas. A co bych měl ještě zmínit a musím zmínit, je jedna velmi důležitá věc. Tam se přiznám, já jsem to opravdu nevěděl, že do té novely stavebního zákona je vlastně jako argumentace použit jeden z těch našich pozměňováků. My jako předkladatelé jsme ho považovali za relativně nevýznamný. Sečteno a podtrženo, ať nezdržuji, spíš budu připraven na vaše případné otázky. V tuto chvíli je tedy podáno za hospodářský výbor 17 návrhů, jeden z nich budeme modifikovat. A já opět, to chci podtrhnout, po dohodě s předkladateli jsem připravil kromě té úpravy Ministerstva pro místní rozvoj ještě dvě drobná vylepšení. My tam říkáme, zavádíme... Je to správný krok. Takže je to skutečně, skutečně drobnost. A to je v tuto chvíli na úvod vše.
My máme ambici odstranit z tohoto zákona jedno funkční ustanovení, které pro občany v České republice znamená nebývale dlouhé čekání na vyjádření dotčených orgánů. Co je za další velkým problémem, který si možná předkladatelé ani neuvědomili. My v současné době nemáme dostatek úředníků na obcích s rozšířenou působností, kteří by tato stanoviska vydávali. Mimochodem kvalifikační předpoklad pro takového pracovníka jsou tři roky praxe. Jako kolínský starosta vám zcela zodpovědně říkám, že do výběrového řízení na toto místo se nám nepřihlásil ani jeden člověk, který by splňoval kvalifikační předpoklady dané zákonem. Jsme tady přeci v situaci, kdy se snažíme vytvářet zákony, které budou pomáhat lidem v České republice. A já netvrdím, že celá novela stavebního zákona byla špatná, ale upozorňujeme na jednu jeho objektivně nefunkční část, hovoříme z komunální praxe, která lidem v České republice znesnadňuje výrazně život. Ale vždyť to přece není pravda. Tímto nařízením ji zvyšujeme. Budou se nabírat noví úředníci, možná dokonce stovky nových úředníků, zpomaluje se celý proces vydávání stavebních povolení a rozhodně nezaručí nějaká supervize obce s rozšířenou působností větší přesnost a preciznost rozhodování v oblasti územního plánování.
Děkuji vám.
Také děkuji. Za další jsme upozorňovali v našem předkládaném návrhu i na to, že územní plány jsou nařízením obecné povahy, které prostě spadá do samosprávné kompetence dané obce. Často se mluví o tom: Proč ho tak rychle měnit? Ale vždyť to je nesmyslný přístup, dámy a pánové. Tady se tedy napřímo ptám i paní ministryně, zda skutečně necháme občany v tomto stavu, který je objektivně špatný. Unisono hovoří o tom, že tento stav je neudržitelný, nepřijatelný. A je jedno, že je v účinnosti pouze několik měsíců. Tak pojďme to ustanovení vypustit. Proto vás žádám, abyste minimálně tu debatu k našemu návrhu pustili do druhého čtení.
Děkuji. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Milan Pour. Prosím ho, aby se ujal slova.
Jedná se o sněmovní tisk číslo 123, jehož navrhovateli jsou poslanci STAN. Toto ustanovení obsahuje výčet případů, kdy je třeba jako podklad pro rozhodnutí nebo jiný výkon v řízení vydat závazné stanovisko orgánu územního plánování. Potřebnost tohoto návrhu odůvodňují možným zásahem do samostatné působnosti obce a dále prodloužením správního řízení a zatížením územně plánovacích orgánů. Navrhovatelé dále uvádějí, že lze předpokládat ochromení správních řízení a možné následné vymáhání škody způsobené nesprávným úředním postupem.
Faktická poznámka pana poslance Pojezného, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Klaus.
Já dokonce mám takovou představu, že těch přípravných tříd co nejvíc ubude. Právě že tím, že jsme uzákonili povinný poslední ročník předškolní přípravy, která nahradí spoustu té práce, která se dělala zbytečně v přípravných třídách. Jestliže chcete tam dostat ty děti přednostně v tom věku narozené od září do konce roku, ty, které chodily o něco později, tak je to tím pádem naprosto zbytečné.
S faktickými poznámkami jsou přihlášeni poslanci Klaus, Čižinský, Bartoň a Juránek. Pan poslanec Klaus má slovo. Prosím.
Nevěřím vlastním očím. To přece není normální! Ten zákon nikomu nic nezhoršuje, jenom umožňuje, dává tam slovo "přednostně", čili nadále by to bylo přednostně pro ty mladší děti, jenom dává možnost, aby i nějaké dítě v září narozené, třeba já, mohlo jít do přípravné třídy.
Pan poslanec Čižinský a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.
Děkuji. Naopak. Přednostně by měly být pořád brány ty starší. V mateřské škole je 24 až 25 dětí na jednoho pedagoga. Proto je také tak závažné, že do této třídy se nemůže čtvrtina dětí vůbec dostat.
Já bych jen rád upozornil, že se nejedná pouze o problém Prahy nebo středních Čech.
Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Juránka. Máte slovo, pane poslanče.
Ono už to tady přede mnou vlastně zaznělo, ale já to přesto zdůrazním. To je první věc. A druhá věc. Chtěl jsem jenom říci, že stejné problémy jako v Praze jsou po celé republice. Přede mnou těsně předřečník řekl, že ve skutečnosti mimo Prahu, Brno, Plzeň a Ostravu jsou ještě větší. To znamená, chtěl bych jenom zdůraznit, že je velmi dobré se o tomto zákonu pobavit a že v tuto chvíli už jsou problémy - a pro pana ministra, ty problémy jsou i v Brně.
Faktická poznámka paní poslankyně Valachové. Prosím, máte slovo.
Takže sociálně demokratický klub je zcela svobodný.
Děkuji. Reagovat s faktickou poznámkou bude pan poslanec Výborný. Máte slovo, pane poslanče.
To je celé.
Děkuji. Jsme stále v obecné rozpravě. Prosím, paní poslankyně.
Prosím, propusťme to do druhého čtení, pobavme se o tom.
Prosím poslankyni Hanu Aulickou nebo Radku Maxovou, jestli mají zájem o závěrečná slova k tomuto tisku.
Závěrečná slova. Trošku jsem čekala, že ta diskuse bude delší, protože v uvozovkách se jedná o další sociální dávku, ale myslím si, že to bude spíše na plénu sociálního výboru, kterému to hodně přísluší. My jsme to řešili díky panu ministrovi Pelikánovi v minulém období, nějakým způsobem jsme udělali dva pozměňovací návrhy, které se dostávají do praxe. A tak se jen ptám, jak dlouho je sociální demokracie v Poslanecké sněmovně, aby to mohla řešit, a kdo měl Ministerstvo práce a sociálních věcí v minulém období. Já si na druhou stranu myslím, oproti panu Dolínkovi, že přece zase každý je odpovědný sám za sebe. Jenom po dvou měsících že se seberu a jdu žádat úřad práce bez jakékoli povinnosti dát návrh na soud, požádat exekutora. A pokud ten rodič samozřejmě udělá určité kroky, a náš právní řád mu dává možnost už po měsíci dát návrh na výkon neplacení, tak proč bez byť tohoto jediného úkolu ten rodič to dostane zadarmo. To jsou věci, které si myslím, že by náš stát neměl připustit. Náš stát, jak říkala kolegyně Adamová, má 25 druhů sociálních dávek. Bavme se o tom, proč se neplacené výživné započítává do příjmů, když fakticky tam není. To jsou věci, které ztěžují těm rodičům život. Opět útočil na ministra spravedlnosti Pelikána. Ale on byl aktivní, co se týká problematiky výživného. Vždyť víte, že existuje analýza ohledně výživného, kde jsou navrženy určité právní kroky. Nebylo to jednoduché, dosud to tu nebylo. Ano, zaúkolovala ho vláda, protože se tlačilo na zálohové výživné, ale máme tady nějaký materiál, máme zkušenosti z Evropské unie. Mám analýzu z Evropské unie ohledně problematiky výživného. Tak proč to neřešilo také Ministerstvo práce a sociálních věcí? A pan kolega Chvojka překrucuje moje řeči. Tak to přece je. Ale neříkala jsem, že všichni jsou vězni. Takže prosím dávejte pozor. Dále tedy závěrečné slovo. Ano, velký prostor, co se týká problematiky výživného, mají nestátní neziskové organizace. Je jich několik, dělají dobrou službu ohledně právního poradenství, pomáhají vymáhat výživné a radí jim, jak co dělat. Když jsem se začala problematikou výživného zabývat, tak jsem se často setkávala s tvrzením, že přijdou na úřady práce a vlastně tam jediné, co jim poradí, je: běžte na policii, podejte trestní oznámení. Takže ta informovanost, ať je to rezort spravedlnosti, ať je to rezort Ministerstva práce, není dobrá. Zastávají to tady neziskové organizace, které jsou často samozřejmě sanovány ze soukromého rozpočtu. Je proto třeba především zvýšit...
Posloucháme závěrečné slovo.
Nemusíte čekat čtyři měsíce na to, až vám nebude platit, můžete začít už po jednom měsíci nezaplacení. To jsou věci, které nám tady ve společnosti chybí. A věřte tomu, že každý z nás má ve svém nejbližším okolí člověka, který výživné neplatí. Možná to nevíte, možná to víte, ale nic s tím neděláte. Je to prostě celospolečensky přijímaný fakt, že neplatit výživné je u nás normální. Bohužel. Zajímejme se o to. Není to úplně jednoduché pro toho rodiče, kterému není placeno. Ale podpořme ho a pomozme mu, když víme, jak na to. Takže já tuto sázku přijímám.
Já také děkuji za závěrečné slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes je tu spousta dlouhých proslovů k zálohovému a náhradnímu výživnému. Podporujeme diskuzi o téhle problematice. Ještě jedna poznámka. Ministerstvo spravedlnosti zpracovávalo poměrně obsáhlou analýzu, v níž je zálohové výživné také zmiňováno, a ani v té analýze čísla nejsou. Jinak samozřejmě ta problematika je složitá a důležitá.
Já také děkuji a nyní prosím pana poslance Dolínka, připraví se pan poslanec Jurečka.
Bezesporu v této oblasti není žádné řešení asi to ideální. Určitě zde zaznívají argumenty, které říkají, proč tento zákon, nebo tyto dva návrhy zamítnout, a může se to zdát racionální. Tady jsme slyšeli dvě vystoupení na téma, jak by to bylo ideální, ale my v tom stavu nejsme. A do toho všeho má chodit do práce, do toho všeho má shánět právníka, má chodit po soudech, a ještě tady byla nová rada, má si chodit hledat, jestli čerpá dobře všechny dávky, nebo jestli další dávky může někde získat. Ještě, rodiči, kromě toho všeho choď a sháněj si další dávku. A neměl by ten rodič třeba být s tím dítětem? S tím dítětem, které je často v neúplné rodině? Já mám pocit, že tato řešení nejsou ideální, ale přináší to nějaký návrh, přináší to konkrétní kroky. A samozřejmě stát nesmí rezignovat na to, že něco zaplatí a nebude se to vymáhat. Ale sáhněte si do svědomí, když se bavíte se svými známými, příbuznými, když mají spor s někým, se sousedem o pozemek, o příjezdovou cestu anebo se státem o tom, že nezaplatili daň, co si vyřídí jako první ten člověk? Já myslím, že nikdo nechce dlužit státu.
Já také děkuji a nyní prosím pana poslance Jurečku a připraví se paní poslankyně Golasowská.
Já se pokusím být opravdu stručný s ohledem na čas a už dlouhou diskuzi. My jsme o zálohovém výživném diskutovali hodně i v rámci minulé vládní koalice. Jsem si vědom toho, že je tady z mnoha stran řečeno mnoho věcí a každá má nějaký svůj díl pravdy. Ono zmiňované řešení přes jednotlivé dávky může být cesta, ale může to být také cesta krkolomná. Děkuji za pozornost.
Paní poslankyně Golasowská je řádně omluvena. Tím pádem jsme rozpravu vyčerpali. Pan poslanec.
A není to tak, že by se všichni skládali nebo ti odpovědní skládali na ty, kteří nejsou v tu chvíli tak odpovědní.
Marek Benda se na mě mračí, ale je to tak. Je to věc, která se týká samozřejmě i soudnictví, rodinného práva, občanského práva.
Já musím přiznat, že znám lékaře, vystudované lékaře našich medicínských fakult, kteří používají postupy alternativní a speciálně čínské medicíny. A musím říct, že ten celostní pohled je velmi úspěšný. Na druhou stranu je potřeba říct, že zařazení čínské medicíny do tohoto zákona, o kterém se bavíme, je skutečně nesystémové. Já velmi podporuji senátní návrh a bavme se potom o zákoně o léčitelích, který je také potřeba, tak jak o tom mluvil pan profesor Válek.
S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Holík. Máte slovo, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážená paní senátorko, vážení kolegové, já mám takový zdvořilý dotaz. Tam jsou nějaké rozdíly, nebo ne? Nerad bych něco zatracoval. Znamená to, že jsem také léčitel, i když léčím sám sebe?
Děkuji.
Ne, nejste léčitel, ale pokud za úplatu budete ten rakytník nabízet svým spoluobčanům, tak se léčitelem v té chvíli stanete. A pokud za úplatu budete nabízet svým spoluobčanům a tvrdit, že jim tím vyléčíte rakovinu, tak se stanete podvodníkem a měli by vás za to zavřít. Tradiční čínská medicína vychází z meridiánů drah. Meridiány drah nejsou anatomicky a fyziologicky definované, tím pádem je těžko může určit profesor anatomie nebo fyziologie. Tradiční čínská medicína vychází z čchi a cang, z dvou sil, které ale nemají oporu v tom, co se učí na fyziologii, patofyziologii.
Víme, že ovšem není pouze tradiční čínská medicína. Ty léčitelské metody jsou různé. Máme tady homeopatii, máme tady akupunkturu a podobně. Není žádná podmínka například vedení aspoň nějaké základní dokumentace, co tomu konkrétnímu klientovi, pacientovi je poskytováno za služby. Nechci tady poukazovat na teď velmi medializovaný případ té pofidérní společnosti Aktip. Nechci to srovnávat s čínským léčitelstvím. Přesto to ukazuje na to, že skutečně tyto různé služby tady existují, a my o nich zkrátka nemáme jako Ministerstvo zdravotnictví, a myslím že nikdo, přehled.